Dalším v pořadí je paní poslankyně Jana Krutáková na pana ministra Richarda Brabce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, jistě se shodneme na tom, že ochranu vodních zdrojů a veřejného zdraví musíme považovat za prioritu. Vy jako ministr životního prostředí často mluvíte o nutnosti boje se suchem a vypisujete dotace na budování nových zdrojů pitné vody. Zároveň ale nechráníte zdroje stávající. Důkazem jsou zásoby podzemní vody na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Chystaná těžba má ale potenciál nenávratně zničit prameniště pitné vody pro 140 tis. obyvatel. Proti jsou obce, vodohospodáři i hygienici. Těžbu si přeje pouze těžař a někteří úředníci. Vážený pane ministře, v této návaznosti se vás dovoluji zeptat, jak v tomto případě Ministerstvo životního prostředí chrání zdroje pitné vody. Proč nerespektuje stanovisko své organizace České geologické služby?
A poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená paní kolegyně. Paní poslankyně Krutáková, děkuji za ten dotaz. Vy víte, že není první v této věci, že už bylo několik interpelací. Je to hygienická stanice, vodoprávní úřad, řada dalších úřadů. To, v čem je problém, a to já už jsem tady vysvětloval opakovaně, je to, že ta evropská směrnice EIA nejenom v tomto případě skutečně neumožňuje zohlednit přání tisíců lidí, kteří píšou petice. A určitě pro vás není překvapením, že existuje několik studií, které jsme si nechali udělat dokonce arbitrážních, které naopak vyvracejí to nebezpečí, že by tam mohl být nějaký nenávratný dopad negativní na to ložisko podzemní vody. Nikdy tam nedošlo k ohrožení ložiska podzemní vody. Já bych chtěl říct, že co se týče České geologické služby, protože k tomu byla také poměrně velká debata, tak ta záměr procesu EIA původně rovněž označila za akceptovatelný a z hlediska ochrany podzemní vody za možný a i její vyjádření bylo podkladem pro vydání původního souhlasného stanoviska EIA. Po procesu, a to chci zdůraznit, to je totiž důležité z toho právního pohledu, po procesu EIA však vznikly další studie, které naopak z předběžné opatrnosti záměr zpochybnily. A je třeba uvést, a na to je právě judikát, který já jsem i komentoval, myslím, že Nejvyššího správního soudu, že vydané stanovisko nelze po procesu EIA měnit na základě nových skutečností, nicméně v souladu s principem správního řádu jsou všechny nové studie podkladem pro další rozhodování úřadů, které o záměru rozhodují. A to je důležité, protože to bylo učiněno a všechny nové studie včetně odborných vyjádření České geologické služby měl báňský úřad s naším upozorněním, že EIA nemohla zohlednit ty nové studie, ale že dáváme ty nové studie k dispozici báňskému úřadu, aby on je mohl zohlednit jako podklad pro své rozhodování. Báňský úřad v rozhodnutí uvedl, že dobývací prostor je, zjednodušeně řečeno, pouze ochranou území z pohledu případné budoucí žádosti o povolení těžby a že všechny nové studie, a prosím, to je také potřeba vzít v úvahu, a odborná vyjádření budou zohledněny v přípravném řízení o povolení hornické činnosti, to zatím nebylo uděleno a o tom určitě bude ještě velká debata, a kde bude zároveň také zkoumáno, zda je tento záměr aktuálně možný. To znamená, my rozhodně neupřednostňujeme těžbu, musíme se řídit zákonem. A mohu vás ujistit, že ta povolení, stejně jako závěr EIA, kde je několik studií, které prokazují, že tam nemůže být žádný vliv, a jsou některé studie, které prokazují, že tam může být vliv, tak můžou být následně přezkoumány soudem.
Děkuji za přesné dodržení času. A je zájem o doplňující otázku?
Takže já děkuji za odpověď. Máte pravdu, pane ministře, že ta záležitost opravdu tím regionem hodně rezonuje a hýbe. Ale ještě jenom pro takové doplnění jsem se chtěla zeptat, zda i v jiných místech České republiky dochází třeba k těmto problémům.
Pane ministře, máte slovo.
A logicky ty hladiny nebo ty zdroje podzemní vody se vyskytují i v těchto oblastech. A to bylo i v tomto případě.
Tento náš pozměňovací návrh reaguje na tuto úpravu a v podstatě vnáší soulad do odměňování na úrovni komunální politiky a odměňování poslanců, senátorů a členů vlády.
Děkuji.
Kolegyně, kolegové. Takže padlo tady, že neuvolněný funkcionář neví, kdy má dovolenou. Mně to připadá velmi, řekl bych, neetické v tuto chvíli. Možná bych rád, kdyby tady zaznělo, jestli si někdo fakt myslí, že někdo dělá politika pro peníze, komunálního politika pro peníze. Já za svých 21 let působení na městě ve funkci starosty jsem nikdy tento pocit neměl. Pokud bych chtěl peníze a víc peněz, tak bych šel do privátní sféry, protože tam ty peníze jsou. Nebudu říkat, že je pokrytecký, to si myslím, že je docela silné vyjádření, ale možná trochu alibistický bude, ať projde, nebo neprojde... Já chápu, že kolegy na mé levici to moc nezajímá, mě to zajímá. Tomu bych rozuměl, bylo by to bez problémů, bylo by to čisté, bylo by to poctivé a bylo by to správné. Ale znovu opakuji, já pro tento návrh zákona nikdy hlasovat nebudu, protože vím, jak vypadá naše politická scéna. Znám své kolegy. Nikdo z nás to nedělá pro peníze prioritně. Děláme to proto, že chceme něco dokázat, něco prosadit a také občas něčemu zabránit.
Prosím, máte slovo.
Děkuji moc za slovo. Tak přirozeným výsledkem téhle úvahy má být, že zabráníme tomu, aby jakýkoli další zbytečný zákon vznikal. Stejně tak jako Ivan Adamec, tak já jsem také krátce potom se nechal pro funkci neuvolnit, pro funkci starosty tedy. Je to nástroj, který může využít každý, je k dispozici. A neuvolněný starosta má úplně stejné pravomoce, úplně stejné kompetence jako starosta uvolněný. Nic se na tom nemění. Platí to, že ani uvolněný, ani neuvolněný starosta, ani uvolněný, ani neuvolněný hejtman fakticky nemá omezenou dobu. Kdykoliv nastane nějaký problém v obci nebo na kraji, tak se samozřejmě musí hejtman či starosta okamžitě vydat ten problém řešit a žádný zákoník práce mu jeho volný čas neochrání a ochránit z principu nesmí. V tomto směru pokládám i úvahy o tom, jakým způsobem by se tedy ta funkce měla řídit běžnými pravidly, za nadbytečnou. Ano, ten zákon vznikal jako alibi nebo odpustek nenaplněných předvolebních slibů. Poslední poznámka k tomu, jak nesystematický a nesymetrický ten zákon je. Ale on přece existuje, a troufnu si říct, početně ještě mnohem víc, na úrovni komunální a regionální politiky, kdy existuje celá řada uvolněných starostů, kteří jsou zároveň uvolněnými či neuvolněnými zastupiteli a řeší tentýž problém. A tam se mimochodem bavíme v zásadě o velmi podobných odměnách. Ale tady nejde přece jenom o odměny. Tady jde také o to, jak jsou schopni dostát své roli a svému závazku vůči voličům. A to je opravdu výsada jejich role a výsada samospráv, které o tom budou rozhodovat. I ta debata, kterou teď vedeme, ve výsledku nepřidává ani důstojnosti roli poslanců, ale ani důstojnosti komunálním a regionálním politikům. Je úplně zbytečná a podle mého soudu by bylo záhodno věnovat se víc tomu, co dělá starosty dobrými starosty, poslance dobrými poslanci a hejtmany dobrými hejtmany. Je to daleko podstatnější, a je to navíc mnohem podstatnější i z ekonomického hlediska.
Takže my si myslíme, že to v žádném případě duplicitní, zbytečný nebo šikanózní není. Protože ten, kdo hospodaří s veřejnými penězi, by měl mít prostě takové schopnosti, aby mohl hospodařit s takzvanou péčí řádného hospodáře. Já už jsem v prvním čtení ten zákon podrobně vysvětlil. Myslím, že je to zcela jasné. Děkuji a prosím vás o podporu i v dalším čtení.
Nikoho nevidím. Kdyby mě tam někdo poslouchal, možná by byl. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Jedna část se týká toho, že pokud vznikne nějaká škoda a regresní nárok státu, tak bude povinnost vyhotovit o tom zápis. Protože dneska, když vznikne nějaká škoda, regresní nárok a podobně, tak se to často nevymáhá. Asi to není úplně dobře. Ale vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud se vydal, řekněme, jinou cestou, tak chceme, aby to tam bylo zcela jednoznačně napsáno, aby to skutečně bylo vymáháno po těch koncových úřednících, kteří tu škodu zaviní a způsobí. Jde to v intencích té snahy zlepšit hospodaření státu.
Případně by to mohl někdo načíst za něj. Dobře. Zpravodaje. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem je bod číslo
Děkuji za slovo. Dámy a pánové. Já jenom velmi stručně řeknu, že se jedná o novelu zákona o nemocenském pojištění, která má za cíl řešit vyplácení příspěvku v mateřství, tedy peněžité pomoci v mateřství, a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství. A totiž, že má za cíl rušit redukční hranice, které jsou v tomto nastavené v současné době, a zachovat pouze tu nejvyšší redukční hranici.
Já vám děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych shrnula v druhém čtení průběh projednávání a seznámila bych vás s usnesením jak sociálního výboru jako garančního výboru, tak komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. S obsahem tohoto tisku jsem vás seznámila již v prvním čtení. Paní kolegyně Pekarová Adamová prostřednictvím pana předsedajícího vás teď stručně uvedla zpět.
Děkuji za ten návrh. Má někdo ještě jiné návrhy na další výbor? Kdo je proti? Já vám děkuji. Děkuji navrhovateli a zpravodaji.
Navrhovaná novela zákona se předkládá z důvodu přijetí nezbytných opatření souvisejících s adaptací právního řádu České republiky na nařízení Rady pro dovoz dřeva do Evropského společenství neboli nařízení o licencích. Dosavadní aplikace probíhala podle dvou zákonů, a to zákona o dřevě a celního zákona. Současně byla zpřesněna některá ustanovení zákona o odstranění duplicity kontrol hospodářských subjektů krajskými úřady a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Návrh zákona rovněž zjednodušuje skutkové podstaty přestupků včetně zapracování principů a procesních pravidel zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Já vám děkuji. V hlasování číslo 143 bylo přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 122, proti nikdo. Prosím pana poslance Pošváře, aby se ujal slova.
Novela upravuje výčet orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a výrobků ze dřeva na trh z důvodů, že současný výčet může vést k nejednoznačnému výkladu a má být tak matoucí. Příslušnými orgány v režimu licencí FLEGT jsou tak Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel a celní úřady. Krajský úřad nebude tedy povinen opakovat kontroly provedené pověřenou osobou. Při kontrole hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci krajských úřadů moci prokazovat průkazem, jehož vzor bude stanoven vyhláškou. Při poskytnutí stanovených informací se nejedná o porušení mlčenlivosti. Celní úřady budou plnit zejména úkoly týkající se kontroly platnosti licence pro dovoz dřeva v souvislosti s dovozem dřevařských výrobků z partnerské země. Novela upravuje status pověřené osoby. Pověřená osoba bude pověřena působností při ověřování licencí pro dovoz dřeva spočívající v provádění odborného posouzení druhu dřeva použitého ve dřevařských výrobcích na vyžádání Generálního ředitelství cel. K projednávání přestupků proti ustanovením tohoto zákona zůstal věcně příslušný krajský úřad. V souvislosti s novou právní úpravou řízení o přestupcích došlo k posunu v interpretaci hospodářského subjektu jako pachatele, kterým může být rovněž nepodnikající fyzická osoba.
To je to nejdůležitější. Vše ostatní je až tou podružnou záležitostí. Děkuji.
Tento návrh neřeší absolutně nic na sdíleném ubytování. Protože to právo na to, aby se lidi mohli v klidu vyspat a bydlet, zkrátka podle Ústavy mají. Máme tam nedostatečně vymezeno, od jaké hranice už to není sdílená ekonomika, ale od jaké hranice je to podnikání. Takže tady si myslím, že bychom měli taky posílit jejich právo, aby se o tom aspoň dozvěděli, že je ten byt využíván k podnikání formou poskytování ubytování. Samozřejmě si to můžou schválit odchylně, ale myslím si, že v tom základním nastavení by to zákon měl adekvátně řešit. Bylo by dobré, abychom měli efektivní páky na vyjednávání s těmito digitálními platformami.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navážu tam, kde skončil můj předřečník. Musím říct, že stejně jako on obecně souhlasím s principem toho zákona. Uznávám, že je třeba změna. Opravdu ta doba už od té poslední úpravy je velmi dlouhá a ten zákon zůstal poněkud archaickým. Ten problém se týká dlouhodobého ubytování v ubytovnách.
Proto se obávám případných kontrol v téhle oblasti. Jak budete posuzovat v takovém případě, zda náhodou to město z hlediska opravdu posouzení NKÚ pochybilo nebo nepochybilo? Tady si myslím, že ke kolizi dochází, a proto je podle mého soudu ten návrh neadekvátní a v souvislosti s počtem kontrol, které dnes procházejí v hospodaření krajů, obcí i měst, prostě neadekvátní.
Dalším je pan poslanec Petr Pávek. Připraví se pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Já bych také zareagoval s vaším dovolením na své dva předřečníky. Je to přesně tak, jak říkal kolega Kupka.
Máme tady tři faktické poznámky - pan poslanec Jiří Běhounek, připraví se pan poslanec Pavel Růžička a pan poslanec Ferjenčík.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové vlády, hezký večer.
Prosím.
Jestliže mám znalecké posudky, tak teď soud nechává dělat revizní znalecký posudek na to, který z těch pěti znaleckých posudků je tedy ten správný. A jak se ti lidé v samosprávě mají rozhodovat?
Připraví se pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji za slovo.
Prosím, máte slovo.
A jestli nás teď udávali političtí konkurenti nebo nespokojení občané, tak teď se k tomu přidají ještě úředníci NKÚ. My jsme se tady bavili o tom, že ostatní kontroly budeme rušit, ty, které jsou duplicitní.
Když se nad tím zamyslíme, jak ty kontroly jsou složité. A teď si představte, že ten živnostník, který zaměstnává devět lidí, k němu ty kontroly přicházejí opakovaně a několikrát a stále chtějí stejné dokumenty. Takže já se to třeba snažím řešit a řeším to prostřednictvím kontrolního webu, na kterém by ty dokumenty byly sdíleny.
S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan místopředseda Pikal. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni v pořadí: pan poslanec Ivan Adamec, pan poslanec Martin Kupka, pan poslanec Martin Baxa a pan poslanec Karel Krejza. Poprosím pana poslance Ivana Adamce. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Když si vezmete, že ta kontrola bude trvat průměrně den, kdy tam bude, tak je to měsíc a půl z hlediska pracovních dní, což je šílené číslo. Ale na druhé straně - já jsem to tady říkal, ty kontroly chodí na ty úřady, na ta města, úplně stejně, duplicitně, prostě je to špatně. Zjistí kontrolní zjištění a nazdar. Takhle to ale nefunguje.
I v tom zákoně je potřeba jasně definovat poplatníka, jasně definovat správce poplatku, lépe řečeno daně. Z tohoto pohledu jsem trošku skeptik, ale to není moje role zde jako zpravodaje.
Já také děkuji. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Takže to je návrh na hospodářský jako další. Já se znovu radši zeptám, jestli je nějaký - ano, pane poslanče, na další, tak ještě počkejme prosím. Děkuji. V hlasování číslo 126 bylo přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 139, proti nikdo. Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Jako první byl pan poslanec Veselý, poté paní poslankyně Mračková. Děkuji. Ano, zaznamenávám si, to už je třetí návrh. Má ještě někdo jiný návrh na další výbor? Pokud ne, tak já to shrnu. Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Já vám děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh opět nebyl přijat. Tím projednávání v tomto čtení končí, protože další hlasovatelné návrhy nezazněly. Jako další bod zde máme bod 38, což je Máte případně zájem o nějaké úvodní vystoupení? Takže v tom případě mám prázdno, ale pan poslanec Ondráček.
Pánové z pirátské strany, řekněte nám, vystupte, co je smyslem toho návrhu. Řekněte, že nedůvěřujete voleným orgánům obcí, zastupitelstvům a radám. Že nevěříte tomu, jak tyto orgány, které jsou vzešlé z voleb na základě volebního programu, na základě svobodné soutěže politických stran, nakládají s finančními prostředky, které mají obce a které mají města svěřena.
Vysoké školy jsou ze zákona nezávislé instituce, jsou samosprávné. V loňském roce proběhla hloubková kontrola veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí na hospodaření s RVO penězi, což jsou peníze na rozvoj výzkumných institucí. Mě by zajímalo, kde se v jejich řadách vzala nedůvěra k vysokým školám, když do toho svého návrhu zahrnuli i vysoké školy.
Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ivo Vondrák.
Vážení kolegové, z diskuse vyplývá, že největší problém je duplicita. Já určitě vám řeknu, že bez kontrol to nejde v žádném případě nikde.